Návrh byl přijat a předložený návrh jsme přikázali výboru pro veřejnou správu a regionální rozvoj jako garančnímu výboru. Organizační výbor nenavrhl žádný další výbor k projednání. Nevidím takový návrh, takže konstatuji, že jsme tento návrh přikázali pouze garančnímu výboru k projednání. Oba ty návrhy jsou totožné a říkají, že máme zkrátit lhůtu o 30 dní. Zahajuji hlasování. Kdo je pro? Návrh nebyl přijat. Lhůta tedy nebyla zkrácena. Děkuji panu ministrovi, děkuji panu zpravodaji a končím projednávání tohoto bodu.
Děkuji, pane předsedající. Vážená paní ministryně, dámy a pánové, já dnes vystoupím dvakrát. Nejdříve tedy vystoupím se zpravodajskou zprávou. Jak řekla paní ministryně, tento zákon mění úplně filozofii investičních pobídek. Hlavní těžiště novely tedy leží v podpoře právě technologických center a center strategických služeb. Pro další projednávání je třeba si uvědomit, že i v tomto sektoru strategických služeb a technologických center se dnes nedostává v České republice dostatečných kvalifikovaných pracovníků. Navíc z důvodu digitalizace a globalizace se jedná zrovna o služby, které jsou velmi snadno přemístitelné. Zároveň je tady třeba připomenout, že kromě investičních pobídek technologická centra a centra strategických sdílených služeb jsou dnes již přímo podporována dotacemi z operačního programu Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost. Tak to odůvodňují, a to například zúžením podporovaných typů investičních akcí, minimální výší pořízení dlouhodobého hmotného a nehmotného majetku, minimální počet vytvořených pracovních míst, konkrétní způsob prokázání vyšší přidané hodnoty, minimální limity pro strategickou investiční akci a maximální výši finančního příspěvku na pořízení majetku při strategické investiční akci. Vláda by totiž podle návrhu novely měla právo investiční pobídku neudělit zájemci i při splnění podmínek. Bohužel se debata v odborných kruzích kolem tohoto zákona zúžila zejména na tuto otázku, zda má být v rozhodování nějaký automatismus na základě splnění kritérií, nebo přidělení pobídky bude politickým rozhodnutím, protože o tom se také v tomto zákoně rozhoduje. V tomto ohledu se na to liší názor třeba Svazu průmyslu a dopravy nebo Hospodářské komory.
Doufám, že to nepovede k nějakému zpochybňování a všichni jsme věděli, že hlasujeme o pravidlech pro tento rok. Z pověření vlády předložený návrh uvede ministr spravedlnosti Jan Kněžínek.
Zakotvení preference pořizování audiovizuálního záznamu během výslechu, tak aby bylo zřejmé, že ten výslech probíhá v souladu s pravidly pro provádění výslechu. Další změnou jsou potom dílčí změny v úpravě zjišťování poměrů mladistvého a povinné vypracování zprávy o osobních, rodinných a sociálních poměrech a životní situaci mladistvého, tak aby soud rozhodoval na základě veškerých relevantních skutečností. V oblasti trestního řádu potom dochází k explicitnímu vymezení skutečnosti, že obviněný musí být poučen o svých právech s přihlédnutím k aktuálnímu stadiu trestního řízení, to znamená v zásadě zpřesnění poučovací povinnosti.
Pan ministr tady řekl ty hlavní oblasti. Takže nejsme výjimkou, u nás o to výraznější, že máme tu speciální normu. Čili v tomto ohledu my tady víceméně implementujeme něco, co máme už upravené sami, nicméně jsme k tomu nuceni a ta úprava výsledná by měla být ještě hlubší a propracovanější. Tak v takovém případě se přikláníme k tomu, že mu ještě těch patnáct není, a u mladistvých, že mu ještě těch osmnáct není. A teď víme ze zkušeností rakouských a německých kolegů, že ty metody, které se používají, jsou už také lepší a dá se to zjistit velice dobře. Na začátku tomu tak před třemi lety nebylo. Čili nemusí to být obligatorně vždy.
Projednávání jsme přerušili v obecné rozpravě. Nyní tedy budeme pokračovat v přerušené obecné rozpravě. Máme nějakou přihlášku do obecné rozpravy? Nemáme, takže obecnou rozpravu končím. Prosím, máte slovo.
Děkuji, pane předsedající. Vážené kolegyně, vážení kolegové, dovolte mi, abych v rámci pokračování přerušeného prvého čtení opětovně stručně představil vládní návrh zákona, kterým se mění některé zákony na úseku vnitřní správy. Tento přímo použitelný předpis Evropské unie má umožnit nahradit požadavek na úřední překlad některých dokumentů, jako jsou například matriční doklady, vícejazyčným standardním formulářem vydaným příslušným úřadem spolu s vlastním dokladem. V návaznosti na to je zapotřebí v českém právu zavést povinnost tyto formuláře vydávat a též je přijímat u dokumentů pocházejících z ostatních členských států Evropské unie. Tato změna by měla přinést českým občanům zjednodušení administrativy v případě, že budou českým úřadům předkládat dokumenty v cizím jazyce, stejně jako když budou v zahraničí předkládat dokumenty české. Dále jsou v návrhu zahrnuty zejména úpravy směřující ke zpřesnění podmínek provádění ověřování kopií a ověřování podpisů, přičemž dochází i k souvisejícím změnám u autorizované konverze dokumentů. Dovolím si též upozornit na další opatření ke snížení administrativní zátěže, neboť se navrhuje zavedení možnosti zřizovat a spravovat datové schránky výlučně elektronicky, například s využitím elektronického občanského průkazu, tedy bez nutnosti návštěvy příslušného úřadu. V rámci zákona o základních registrech je za účelem odbřemenění ústředních správních orgánů zaváděna možnost svěřit správě základních registrů některé činnosti při vydávání výpisů údajů, záznamů údajů a údajů ze základních registrů. Nabytí účinnosti zákona je navrhováno na 16. únor 2019, což odpovídá i datu nabytí účinnosti zmíněného evropského nařízení. S ohledem na potřebu zrychleného projednání adaptační právní úpravy si dovolují navrhnout zkrácení lhůty pro projednání návrhu zákona ve výborech Poslanecké sněmovny na 30 dní.
Děkuji, pane ministře.
Děkuji vám za slovo, pane předsedající. Byla tehdy přednesena zpravodajská zpráva k vládnímu návrhu zákona, kterým se mění pět zákonů na úseku vnitřní správy. Z tohoto důvodu žádám o zkrácení lhůty k projednání ve výborech o 30 dnů.
Protože v rozpravě nezazněl ani návrh na vrácení nebo zamítnutí předloženého návrhu, tak ještě než přistoupíme k přikázání výborům, s přednostním právem pan předseda Stanjura.
Děkuji za slovo. To je skoro tři roky. A po třech letech mám poslouchat, že musíme zkrátit lhůtu, protože nám hoří termín? Co dělala vláda ty tři roky? Kdyby to bylo jednou, v jednom jediném návrhu zákona, tak tady nevystupuji. Velmi často adaptační či implementační normy doplňují svými skvělými návrhy a pak nás tlačí termíny, že to musíme implementovat, adaptovat, přijmout, protože nedej bože když to nestihneme, hrozí nám infringement a budeme platit. Tak jednoduché to je. My nebudeme hlasovat právě z tohoto důvodu pro zkrácení lhůty. Takže vláda měla tři roky a my máme 30 dnů. To mi nepřipadá jako vyvážený přístup.
Děkuji. S přednostním právem pan ministr Staněk.
Vážené paní kolegyně, páni kolegové, požádám sněmovnu o klid. Já ještě počkám. Prosím, pane ministře, máte slovo.
Děkuji, pane předsedající. Vážené paní poslankyně, vážení páni poslanci, dovolte mi, abych uvedl vládní návrh zákona, kterým se mění některé zákony v souvislosti s přijetím zákona o Sbírce zákonů a mezinárodních smluv. Cílem návrhu je novelizace některých zákonů v souvislosti s přijetím zákona o Sbírce zákonů a mezinárodních smluv. Ten byl schválen v roce 2016 a jeho cílem je elektronizace a celková zásadní modernizace procesu tvorby a vyhlašování právních předpisů. Ministerstvo vnitra již nyní ve spolupráci s partnery projektu, mezi kterými je i Poslanecká sněmovna, intenzivně pracuje na implementaci tohoto zákona cestou projektu eSbírka a eLegislativa. Výstavba systému eSbírka a eLegislativa aktuálně probíhá za úzké spolupráce s Kanceláří Poslanecké sněmovny Parlamentu České republiky. Návrh přináší především nezbytné změny zákona o jednacím řádu Poslanecké sněmovny, zákona o jednacím řádu Senátu a zákona o Ústavním soudu. Dále provádí technické změny řady zákonů v souvislosti se sjednocením Sbírky zákonů a Sbírky mezinárodních smluv do jedné Sbírky zákonů a mezinárodních smluv. Závěrem bych rád upozornil, že obdobný návrh již byl v minulém volebním období schválen vládou i Poslaneckou sněmovnou a stal se součástí zadání technického řešení projektu. Původní návrh však dosud nebyl projednán Senátem a nyní již není z důvodu mezitímních změn právního řádu použitelný.
Tam se to zaseklo a s koncem volebního období Poslanecké sněmovny ten zákon v podstatě spadl pod stůl, protože se tam neaplikoval potom ani člunek. Tam byly ještě nějaké složité věci s přechodným ustanovením, když nabíhal ten režim stykového zákona. Každopádně výsledek je rozumný - ten, že vláda předložila nový zákon změnový. Ten zákon, jak již bylo řečeno, obsahuje i novelu jednacího řádu Senátu, to znamená, ten zákon musí být schválen Senátem. Jinak se domnívám, že tento zákon by měl být schválen.
Děkuji panu zpravodaji za zpravodajskou zprávu.
Současně si myslím, že ten projekt od začátku byl připraven tak, že na tom mají jasno a nepochybně připraveno vládní úřady, nebo alespoň se tak tváří. Komunikace s Poslaneckou sněmovnou a Senátem běžela velmi sporně. Ten samý problém trochu existuje v rámci Poslanecké sněmovny. V tuto chvíli už je to můj návrh a tento návrh já chci předložit a vím, že je správně. To je podstatné.
Pane zpravodaji, máte slovo.
Děkuji za slovo. Bohužel ten problém vznikl historicky tím, že jsme nedávali pozor. Na začátku bylo to, že liberalizace České pošty vstupem soukromých subjektů do poštovní sféry umožňovala volit dvě cesty. Vláda zvolila tu druhou cestu. Vláda vytvořila fond, pověřila Český telekomunikační úřad jako nezávislého regulátora, aby stanovil tyto poměry a stanovil sumy, které vlastně jednotliví poskytovatelé těchto poštovních služeb na trhu by do tohoto fondu měli přispívat. Potud vše v pořádku, a od roku 2013 měl tento fond začít nabývat, Česká pošta by z tohoto fondu měla dostávat kompenzace a tyto kompenzace měla používat právě na fungování těch malých, neatraktivních, neefektivních pošt, aby byla zachována dostupnost těchto služeb. Samozřejmě to končí u soudu. Jinými slovy se dostávám k tomu, že tento zákon není úplně bezproblémový. A teď není schopen plnit z důvodů, které si rád v rámci projednávání ve výboru vyslechnu.
Děkuji panu zpravodaji. Otevírám obecnou rozpravu. Konstatuji, že do ní nemám žádnou písemnou přihlášku, a ptám se, jestli se hlásí někdo z místa. Navrhuje někdo přikázání jinému výboru jako garančnímu? Kdo je proti? Děkuji vám. Návrh byl schválen. Organizační výbor nenavrhl přikázat tento bod k projednání jinému výboru a ptám se, kdo se hlásí.
Dobré ráno, dámy a pánové, zástupce vlády, já bych chtěl navrhnout, aby byl tento tisk přikázán i výboru pro veřejnou správu a regionální rozvoj. My tento problém řešíme. Generální ředitel České pošty je častým hostem na našem výboru, takže můj návrh je přiřadit to ještě výboru pro veřejnou správu a regionální rozvoj. Děkuji.
Pan zpravodaj. Prosím, pane poslanče. Kdo je proti? Kdo je proti? Děkuji vám.
Děkuji, pane předsedající. Pojmenoval ty základní oblasti, na které je implementace směřována, na ty tři základní zákony. Takže máme prokazatelně muže ve věku - ne prokazatelně. Takže my usoudíme, že mu je sice 19, 20 roků, ale že není tak rozumově a mravně vyspělý, aby pochopil smysl našeho trestního řízení, a proto mu necháváme advokáta, obhájce, a samozřejmě já s tím plně souhlasím. Jestli byste to pochopili vy jako dospělí. Dále mladistvého musíme poučit o ochraně jeho soukromí v trestním řízení, o povinnosti orgánů činných podle tohoto zákona se zvlášť pečlivostí objasňovat a dokazovat příčiny jeho provinění a skutečnosti významné pro posouzení jeho osobních, rodinných a jiných poměrů a nutnosti konat hlavní líčení a veřejné zasedání v jeho přítomnosti, nejde-li o řízení proti uprchlému. A ve vhodných případech - ve vhodných případech, nevím, co jsou vhodné případy, a to se mě kolegové, kteří mají specializaci, teď myslím kolegové policisté, kteří mají specializaci na vyšetřování trestné činnosti mládeže, ptali, co budou ty vhodné případy. O podmínkách pro podmíněné prodloužení a další věci. My tady napíšeme, že je povinen ho poučit. Nebo: Já nevím. Takže to zas budou orgány činné v trestním řízení psát. Zákonný zástupce nebo opatrovník. Zase těm orgánům činným v trestním řízení nakládáme na hrb! Udělejte, zajistěte, vy jste povinni poučit! Je to vhodné vždy? Nebo to vhodné není? Poraď nám!
Děkuji za pozornost.
Děkuji panu poslanci Marku Bendovi a nyní v rozpravě přihlášená paní poslankyně Kateřina Valachová.
Vážený pane předsedající, vážené poslankyně, vážení poslanci, chci vystoupit na podporu tohoto vládního návrhu zákona. A činíme tak co nejrychleji a nejkvalitněji. Také bych chtěla připomenout, že to je dlouholetý závazek i předchozích vlád toto učinit. A jestli se nepletu, ta debata se vede minimálně deset let. Mohu přisvědčit svému předřečníkovi, že je to věc, která je zásadní i pro Poslaneckou sněmovnu a Senát.
Prosím, pane poslanče, máte slovo k faktické poznámce.
Není žádným cílem zrychlovat legislativu. To je prosím strašidelný omyl. Legislativa má být maximálně pomalá a v žádném případě eSbírka nemá vést k tomu, že se zrychlí legislativa. Je pravda, že se má zprůhlednit, že má být více jasné kdo co kdy tam vkládá. Naopak si myslím, že bychom ji měli maximálně zpomalovat.
A určitě si necháme bližší debaty o tom, jak to je s rychlostí legislativy.
Pane poslanče, máte slovo.
Nejsem si vědom toho, že by z toho vzešlo nějaké usnesení. Ostatně změna Ústavy ani není navržena v této souvislosti. Takže si myslím, že ta informace byla poněkud zavádějící. Pojďme racionálně diskutovat o tom, jak upravit legislativní proces v Senátu, aby to bylo komfortní pro senátory, aby stihli načíst všechny návrhy, i které probíhají na poslední chvíli ústně na plénu, tak aby to tam bylo řádně zapracováno. Ty lhůty jsou propojeny. Chtěl bych jenom krátce reagovat na to, co tady zaznělo od pana předsedy Bendy. Za což mu děkuji, protože samozřejmě je to věc, která není jednoduchá, protože máme běžící projekt, který byl vysoutěžen podle zákona o veřejných zakázkách, musí se tam dělat změnové požadavky.
Děkuji panu zpravodaji za jeho vystoupení.
Jak správně zaznělo, tak v minulosti právě postoj Senátu vedl k tomu, že eSbírka nebyla prosazena. Nepotřebujeme mít usnesení na to, abychom mohli tlumočit to, že senátoři a senátorky znovu vznesli požadavek na prodloužení lhůty pro projednávání zákonů Senátem a právě upozornili na určitou souvislost s eSbírkou.
Ministr vnitra není ministrem vnitra tři roky a předkládal tento návrh do Poslanecké sněmovny již v listopadu. Od listopadu leží v Poslanecké sněmovně.
Děkuji. Já jsem sice signalizoval, že nejsme v rozpravě, ale tím, že se přihlásil pan ministr, tak jsme znovu otevřeli rozpravu. Takže i ti poslanci, kteří nemají přednostní právo, mohou hovořit. Teď ale s přednostním právem pan předseda Stanjura.
Opravdu mě baví, když sociální demokrat tady říká, jak jsou nová vládnoucí strana. Takže pane ministře, kdo byl ministrem vnitra v okamžiku, kdy to nařízení bylo schváleno? A byla v té době sociálně demokracie ve vládě, nebo v opozici? Odpovím za vás, abyste to nemusel googlovat. Takže přijít tady, že my jsme přišli v červnu a po těch zločinných vládách, které nic nedělaly, jsme se toho chopili a už v lednu to tady projednáváme, je opravdu komické. Ale vy vlastně kritizujete sami sebe. Ale vaše vláda to dělá opakovaně, ať už to byla Sobotkova vláda, nebo druhá vláda Andreje Babiše. To by byl také férový přístup. Ale neříkejte, že jste noví a řešíte to od června. I když to zkrátíte na 30 dnů, tak to do Senátu někdy půjde v březnu, Senát má měsíc, takže je to úplně jedno.
Tak nyní s faktickou poznámkou vystoupí pan poslanec Pávek, po něm v rozpravě pan předseda Kalousek. Prosím, máte slovo.
Děkuji za slovo, pane předsedající. Já se nechci pouštět do té politické debaty, kdo za co může. Mě by zajímalo, který z těch ministrů, ať už těch nových, nebo těch předcházejících, vyvodil důsledky vůči svým vlastním úředníkům. Mě by zajímalo a já bych chtěl slyšet od jednotlivých ministrů, jak potrestali ty úředníky, jak odešli bez prémií, jestli některý z nich byl prostě sesazen, jestli některý z nich byl vyhozen. Vždyť tohle je neuvěřitelné! Ještě se k tomu vůbec ani nedostali. A tři roky se to válí na tom ministerstvu. Já nechci tuhletu hru hrát a vyzývám vás, abyste ji nehráli se mnou. A navrhuji vám všem, abyste tuto praxi zavedli i ve výborech. Neprojednávat! Jestli na to nebudeme mít půl roku, neprojednávat a vrátit! A je mi úplně jedno, za jakou stranu jsou.
Bohužel tady věnujeme čas diskusi o něčem, co by mělo být naprostou samozřejmostí, a to je standardní kvalita řízení. Bývalo dobrým zvykem, že se na ministerstvech dělaly půlroční plány legislativních prací. Já netvrdím, že se nemůže jednou nebo dvakrát stát chyba. To prostě se stane každému. Ale u vás se to stalo normou. A je to jenom o tom, že nikdo tu vládu neřídí doopravdy. Kdyby aspoň jako firmu, ale aspoň jako slušnou státní správu.
Prosím, máte slovo.
Vážené kolegyně, kolegové, já opravdu pozorně poslouchám vaše příspěvky a musím se v duchu smát, jak to všichni přehazujeme z jednoho na druhého, jak tady sbíráme politické body a populistické výrazy. Protože to, co se tady odehrává, tak je hon na zákony, a na nové hlavně. To znamená, že my bychom měli přijít s tou myšlenkou a někdo z legislativců by se toho měl chytit a říct: je to správně, není to správně.
Pan poslanec Dolínek a jeho faktická poznámka, po něm pan poslanec Munzar s faktickou poznámkou.